Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych představil pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 5023, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě.

Další výhradou byla potenciální nutnost koordinovat činnosti napříč jednotlivými odděleními státního zastupitelství nebo soudů.

Děkuji panu poslanci Tomáši Vymazalovi. V tom případě faktická poznámka. Měřím vám čas, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Ty však neumožňují předmětné jednání potrestat, protože se v praxi nedaří prokázat úmysl pachatele podporovat nebo propagovat tato hnutí. Fakticky jsou však tyto předměty nakupovány a používány převážně těmito ideologickými hnutími a jejich stoupenci za účelem další propagace. V rámci trestného činu použití symbolů hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka dále navrhuji rozlišení základní a kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného činu.
Nyní tedy ještě v obecné rozpravě pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Já si dovolím zareagovat na svého předřečníka.
Čili toto je moje zpravodajská zpráva.
Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl bych vám říct pouze jednu věc v zastoupení pana hejtmana Čunka. Nestává se často v Zastupitelstvu Zlínského kraje, aby Zastupitelstvo Zlínského kraje o něčem hlasovalo naprosto jednomyslně. A tady všech 45 zastupitelů hlasovalo pro tento návrh. To je poselství, které i Sněmovně musí něco říct. Děkuji za pozornost a prosím vás o posunutí tohoto návrhu do druhého čtení.
Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Věra Kovářová. Prosím, ujměte se slova.
Já samozřejmě vnímám negativní stanovisko vlády, rozumím tomu, myslím, že každý ministr financí, každá ministryně financí to musí nutně vidět stejně. V Asociaci krajů České republiky se tomu problému dlouhodobě věnují různé pracovní skupiny. Návrh, který je předložen do prvního čtení, se to pokouší nějakým způsobem řešit. Nechci tady příliš jitřit hluboké rány, nicméně je potřeba říct, že financování samospráv není v době po koronavirové krizi úplně ideální. Není to jenom o investicích.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám. Právě jsem vás všechny odhlásil a požádám vás, abyste se přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. S náhradní kartou číslo 6 hlasuje pan poslanec Pour. Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Jan Hamáček - osobní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody. Nejprve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní politické grémium Poslanecké sněmovny. dále body 43, sněmovní tisk 669, novela zákona o nakládání se zbraněmi, prvé čtení, a 44, sněmovní tisk 92, vládní návrh zákona o zbraních, prvé čtení, zařadit pevně na středu 3. června ve 14.30 jako první a druhý bod; bod 379 - Stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů, který je v tuto chvíli zařazen na čtvrtek 4. června po písemných interpelacích, nově zařadit pevně na středu 3. června ve 14.30 jako třetí bod; dále bod 370, zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby, zařadit pevně na úterý 16. června jako první bod; Navrhujeme zařadit nový bod, tisk 866, o dani z nabytí nemovitosti, druhé čtení, a to do bloku zákony druhých čtení. Na závěr jedno organizační sdělení: ve středu 3. června bude 49. schůze Poslanecké sněmovny přerušena, a to do pátku 5. června do 9 hodin. Po jejím skončení bychom otevřeli nejdříve přerušenou 47. schůzi Poslanecké sněmovny, kterou bychom ukončili, a následně bychom otevřeli přerušenou 14. schůzi Poslanecké sněmovny, kterou bychom také ukončili. Pan poslanec Pávek je evidentně přítomen, ačkoliv jsme četli jeho omluvu, takže ruší svoji omluvu. Hlásí se pan předseda Faltýnek.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.
Případné debaty přeneste do předsálí.
Já vám děkuji, pane předsedo. Pokusím se to přesto nějakým způsobem ukřičet. Ty koeficienty byly stanoveny už v roce 2000 netransparentním způsobem a dodnes krajská reprezentace, nezávisle na politické příslušnosti, prostě neví, jak se vlastně parametry pro rozpočtové určení pro kraje v České republice tehdy určovaly. Kraje, a to především ty velké kraje v České republice, jsou jednoznačně kráce -
Prosím o klid!
Nikdy se tak nestalo.
Stejný případ je i vložení části distribuční a přenosové soustavy. Zde opět není investorem přímo stát. Navrhuji také toto vyjmout z přílohy zákona. Konkrétně se jedná o nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín a nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany. Děkuji za slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, pane ministře, členové vlády. Již tady bylo hodně k tomuto návrhu novely zákona o urychlení dopravní infrastruktury řečeno. Myslím si, že tento návrh už do značné míry částečně nahrazuje tolik dlouhou očekávanou legislativní iniciativu v oblasti nového stavebního zákona. Přiznám se, také mě zarazilo to, že tento návrh se například týká i vysokoškolského zákona - to jsem trošku úplně nepochopil, proč až tyto věci se dávají do této legislativy. A pak samozřejmě to jsou věci, které se týkají těch praktických záležitostí a dopadů. Nicméně je tady tento návrh, my se s ním musíme nějak vypořádat. Takže já musím říct ano, jsou tady momenty, kdy můžeme asi říci: povede to k dalšímu očekávanému zrychlení realizace výstavby. Nicméně já se snažím k tomu přistupovat konstruktivně. Jeden ten pozměňující návrh říká, že by to byla reprodukční cena této nemovitosti. To znamená, aby ten člověk měl jistotu, že dostane adekvátní náhradu, do které se bude moci přestěhovat a se svou rodinou bydlet dál. Musím říct, že když jsme to diskutovali se zástupci investorů, tak oni říkají: My bychom tuto změnu uvítali. Nejsou to stovky případů ročně, jsou to spíše jednotky či desítky případů. Chápu, že tady pro pana ministra dopravy to není úplně téma, kterému on by se věnoval. To stejné, prosím pěkně, vodní dílo Skalička. Já bydlím v záplavovém území obce Rokytnice. Mezi námi a Troubkami teče Bečva. Polovina mojí obce byla v roce 1997 pod vodou.
Ale jsme v takové situaci, kdy úplně si to neumím představit. Ale je to překvapující, byť s tím vnitřně velmi souhlasím.
A v ústavně-právním výboru to je na jednání. A ústavně-právní výbor se tím bude zabývat. A to si myslím, že se shodneme napříč poslaneckými lavicemi, že skutečně z masových vrahů není možné dělat byznys. A najděme tu právní úpravu.
Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. První se týká kumulace trestů. Teď jsem třeba četl na serveru novinky.cz Pak ukradl čokolády a šel na další dva roky do vězení. Všechno se to posčítalo. Tak samozřejmě když se to takhle naivně sčítá, tak je to obrovsky drahé, neefektivní. Tam kritizoval tu úroveň kumulace. Kritizoval to, že se s tím tedy nedělo. Protože máme v trestním zákoníku několik skutkových podstat, kde jsou stanoveny minimální hranice relativně přísně, a když se potom posčítá při opakované trestné činnosti tohoto typu, jako jsou třeba ty kradené čokolády v recidivě, jako jsou některé drogové delikty a tak dále, když se potom ty tresty posčítají, tak v tom posčítání jsou zjevně neadekvátní. Myslím si, že by to přispělo i tomu, že bychom pomohli snížit vězeňskou populaci, kterou máme dvakrát větší, hojnější v přepočtu na obyvatele než ve zbytku Evropy. To je ten první pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Marek Benda.
Jsme skutečně v situaci, kdy máme příliš vysoké číslo vězněných na počet obyvatel a nedaří se nám s tím nic moc dělat. Samozřejmě obecná spravedlnost si toto nepřeje a má pocit, že lidé mají být potrestáni. Přesto si myslím, že je zbytečné, abychom trvali na odsezení celého trestu nebo jeho poloviny, zejména když samozřejmě to propuštění po třetině neznamená, že ty osoby jsou nadále nevinné.
To je o tom, jaký systém tady chceme zavést, protože samozřejmě vidíme, že při opravách silnic prvních tříd nebo dálnic nám nenavazuje rozhodnutí krajských samospráv na to, aby se na tu dálnici dalo najet. Takže o tom to přesně bude! O tom to přesně bude. Takže jeden, nebo druhý systém.
Tak ještě pan předseda Stanjura má prostor vystoupit. Pane předsedo, omlouvám se. Takže já přerušuji schůzi.
Pokud jde o tento návrh, tak s ním souhlasíme, a s dalšími změnami, které jsou ve stanovisku ÚPV navrhovány. K tomu se potom později vyjádřím a k jednotlivým pozměňovacím návrhům rovněž. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane předsedající. Současně také upravuje tím, že byl přijat ten komplexní návrh ústavně-právním výborem, výše hranice škod, který rozlišuje trestné činy na přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny a který je velmi nutný právě proto, že za posledních minimálně deset let došlo k výraznému zvýšení cen, které se nicméně nepromítlo právě do těch hranic, které odlišují jednotlivé druhy trestných činů, a tím také stanoví odlišné trestní sazby. Takže v současné situaci máme nastavenou tu trestní represi mnohem přísněji než před deseti lety a do věznic se nám pak dostává mnohem více odsouzených, než tomu bylo v minulosti. Ve skutečnosti se nestane nic, co by bylo tak dramatického.
Přiznávám, přiznávám to veřejně, já měl stejnou představu, že to takhle odpracujeme i tady u té vládní novely. Takže mě ten návrh na zamítnutí mrzí. Co se týká těch konkrétních příkladů, které tady, kolegové, zmiňujete - Temelín, Dukovany, ty Nové Heřminovy, to, co se tady objevuje v té příloze. Nebo ten seznam. Zkusme si to představit jako takzvanou - a jsou to opravdu pracovní termíny - takzvanou malou předběžnou držbu, nebo mezitímní rozhodnutí a velkou předběžnou držbu. Znovu opakuji, paní ministryně spravedlnosti se na mě nebude mračit, nejsou to právnicky správné termíny, je to jenom popis toho systému. A my jsme v té poslanecké novele před dvěma roky zavedli tady tu pracovně malou předběžnou držbu, která vždycky reaguje pouze na ty zbytkové pozemky. Opravdu, když ten investor musí prokázat, že vykupoval, že jednal, že se snažil dosáhnout té dohody, musí předložit všechna ta jednání a výstupy z nich. Takže třeba i odpověď paní poslankyni Balcarové. My zachováváme celý ten proces. To víte, EIA, územní řízení, umístění stavby, stavební povolení, to všechno musí být - já se přiznám, neznám ten konkrétní příběh. Ale pokud tam je odpor občanů nebo je tam nějaká místní nálada, tak ta třeba zůstane. Ale třeba se jednou v budoucnu změní - nic nepředjímám, nevím to. A to se mi líbí, to myslím, že je férové. A vedle toho tedy - byla to vůle hospodářského výboru, já ji respektuji. A rozumím té politické vůli, je to nějaký nástroj, vůle Sněmovny, budoucích Sněmoven, jak ten zákon ovlivňovat. Tak to jen na vysvětlení k obsahu toho seznamu, že zas tak jako démonický určitě není. To je ode mě vše v závěrečném slově.
Děkuji panu zpravodaji. Ještě než přejdeme k podrobné rozpravě, mám dvě věci. Nyní s přednostním právem za nepřítomného předsedu klubu Pirátů pan kolega Černohorský.
To bych čekal, že budeme tlačit, a ne jenom rozšiřovat, upravovat různé stavby a řešit mezitímní držby.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlašuji se k písemnému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5400, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě.
Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Dolínek, připraví se kolega Polanský.
Děkuji.
Děkuji. Nyní pan poslanec Polanský, připraví se paní poslankyně Balcarová. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Pěkné odpoledne ještě jednou vám všem.
Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Kolega Kupka není přítomen, tak jeho přihláška propadá na konec.
A v tom odst. 1 je ta základní promlčecí lhůta 20 let. Jsou tam i ty trestné činy spojené s obdobím velké privatizace a to je to "a", které tam je i pro nás důležité, protože to jsou ty trestné činy z období velké privatizace, té divoké doby po 90. letech.
Děkuji.
Klidně to vrátíme až v rámci třetího čtení.
Tomu rozumím, protože kdybychom uplatnili ten paragraf, tak bychom o tom museli hlasovat už teď po skončení podrobné rozpravy, což se nestalo, tak myslím, že to je vyjasněno. Prosím, máte slovo.
Takže já to beru jako dobrý signál. Mimochodem ta promlčecí doba je také velice dlouze už v kuloárech debatovaný návrh změny, a i mediálně myslím dokonce. Děkuji.
Děkuji. Ano, pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.
Já myslím, že to klidně zvládnu ve faktické poznámce. A já myslím, že se dokážeme s tím nějakým způsobem poprat.
Děkuji a nyní v rozpravě ještě paní ministryně.
Už se to opravdu vleče dlouho a je to potřeba, ten tisk 453, a k tomu tedy ty nové výše škod, protože to jsou důležité změny, na které se čeká. Jinak pokud jde o ten návrh pana Bartoška, já se s tím celkem ztotožňuji, protože ty nacistické symboly nás teď trápí. Tady si myslím, že jsou koncepční závady a pochybení. Jinak ostatní návrhy celkem znám, tak k nim se ve třetím čtení vyjádřím. S některými z převážné většiny souhlasíme, s některými nesouhlasíme.
Děkuji. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Ne, tedy obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan předseda Bartošek je první na řadě.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 5023, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.
Paní zpravodajka, paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan předseda Jakub Michálek, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Kdo je proti? Hlasování číslo 131, kterého se účastní 181 poslanců, pro 164, proti nikdo. Ptám se, kdo je pro jeho zařazení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nebo budu nucen přerušit schůzi do okamžiku, než se uklidníte! Já nemám pocit, že by se ten hluk změnil. Prosím, máte slovo, pane ministře. Já vás ještě na okamžik přeruším. Opravdu není slyšet, co je zde přednášeno!
Jednou z prvních věcí, které zákon řeší, je společné tzv. umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury. Návrh současně eliminuje celou řadu různých závazných stanovisek, z nichž bych si dovolil zmínit například posouzení vlivu na životní prostředí. Dále vstupuje přímo do správního řádu a zakotvuje celkem základní zásadu vydání závazného stanoviska bezodkladně a současně se stanovuje nová lhůta, a to maximálně 30 dní pro vydání závazného stanoviska, případně 60 dní ve zvlášť složitých případech. Současně zavádí řešení prostřednictvím tzv. fikce vydání souhlasného závazného stanoviska pro případ nevydání závazného stanoviska, a to ve stanovené lhůtě. Zákon rovněž řeší zákon o vyvlastnění a navrhuje pro tyto účely urychlení řízení o vyvlastnění, a to stanovení jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy.